Já nevím, jestli je úplně někomu příjemné se stěhovat třikrát do roka. Takže tolik možná pro upřesnění.
Kolega Bendl se ještě jednou hlásí do rozpravy. Ptám se, jestli bude navrhovat nějaké usnesení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nemohu nenavrhnout, protože sám pan ministr v tuhle chvíli přiznal, že jsem nedostal odpověď na části některé otázky. Já to popírám, že bych dostal informace, na které jsem se ptal. To znamená, kdy bylo výběrové řízení, kdo byl osloven, kolik to stálo a kdo to vyhrál, to jsem nedostal. Kdyby si pan náměstek za standardních podmínek, kterými si pronajímá státní byt, pronajal jakýkoliv jiný, tak se nemusel vůbec za tři měsíce stěhovat. Stát by mu nemusel kupovat ledničku za 50 tisíc! Vždyť přeci jde o ten princip. Tady zjevně, pane ministře. Přeci když si to pronajímám, tak chci vědět, co mi tam ten stát koupí.
Děkuji. Nyní ještě paní poslankyně Marie Pěnčíková, potom pan ministr. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Pan ministr zemědělství se hlásil do rozpravy. Pane ministře, máte slovo.
Jenom se tady v závěru chci důrazně ohradit proti tomu, že jsme nepostupovali hospodárně. Sami všichni tady víme, pokud nakupujeme elektrospotřebiče, že tady jsou různé nejenom cenové hladiny, ale samozřejmě i různé kvality. A značka Liebherr patří k tomu nekvalitnějšímu, nejspolehlivějšímu, co v tomto segmentu můžeme mít. A znovu se vracím k tomu, že to vybavení je státní.
Moc děkuji. Já věřím, že Zlínský kraj i město Otrokovice budou připraveny ke spolupráci, a jsem rád, že tady zaznělo, že ta situace je řešitelná.
Takže prosím paní poslankyni Šánovou. Děkuji.
Takže já se tam určitě s nimi na toto téma budu bavit.
Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych tedy znát odpověď od paní ministryně práce, co k tomu vede Ministerstvo práce a sociálních věcí, jak hodlá postupovat v následujícím roce a jak rychle hodlá dorovnat tyto náklady v rámci dohledu nad bezpečností práce v rámci odborových organizací a platně uzavřených smluv za minulý kalendářní rok.
Děkuji.
Dobrý den, pane předsedo, páni poslanci a páni ministři. Já bych pokračoval v seriálu dotazů na paní ministryni Marksovou. Děkuji předem za odpověď.
Také děkuji.
Ale toto proti sobě opravdu nejde. A předem vám všem, kteří mě podpoříte, za podporu děkuji. Děkuji za pozornost.
Hezké dobré poledne, děkuji paní poslankyni.
Takže já jen k té debatě, která se tady odehrávala ohledně placení školného. Prosím vás, zkuste si někdy přečíst diskusi v bývalém Federálním shromáždění k otázce Listiny základních práv a svobod. Tehdejší debata se vedla o tom, jestli vůbec připustíme placení školného na středních školách. A jestliže máme mít rovnost vlastnických forem před zákonem, tak mi neříkejte, že je možné, aby ta soukromá škola zároveň dostávala státní dotaci a zároveň vybírala školné! V tom případě vytváříme zcela nerovné podmínky! Protiústavní! Ale tehdy při projednávání Listiny základních práv a svobod se to nepodařilo ve Federálním shromáždění udržet, a tak nejdříve, opravdu nejdříve se platilo školné na vysokých školách a na vyšších odborných školách, které měly v 90. letech neuvěřitelný boom. Takže pokud chcete mluvit o ústavnosti toho nebo onoho, tak vždycky to má dvě strany mince.
To znamená, i nestátní škola musí dodržovat zákonný standard toho, co vyučuje. A dále ten článek praví: "Na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu." Neboli ještě jednou: Všichni žáci na všech školách dostávají státní dotaci. Citovaný článek 33. Děkuji.
Děkuji.
Mí učitelé byli velmi kvalifikovaní lidé, někteří z nich ještě žijí a vždycky se mě ptají, co je tady všechno možné. To platí zároveň. To znamená, ano, jenom zákon stanoví, za jakých podmínek se může na těch nestátních školách vybírat školné. A i výši toho školného bude stanovovat jenom ten zákon. To znamená, že to není automatické, že dostane stejnou dotaci. To přece je nesmysl! Buď tady vytváříme nerovnost těch forem, nebo rovnost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon, který projednáváme, dobře zapadá do konceptu Ministerstva školství, podle kterého se školy mají stát jakýmsi administrativním centrem, místo aby jenom učily. Školský zákon, který hovoří o financování škol, tento neradostný trend bohužel dále podporuje. Místo abychom se vydali cestou jednotného příspěvku na žáka, byrokraté budou stále šermovat různými koeficienty a excelovskými tabulkami, aby zdůvodnili nezdůvodnitelné. A leckdy jde o rozdíl velmi značný. Přitom nepochybuji o tom, že všechny děti, všichni žáci a všichni studenti jsou si rovni, pokud jde o přístup ke kvalitnímu vzdělání. Jejich rodiče platí daně a mají právo, aby se jejich dětem dostalo stejně kvalitního vzdělání jako dětem jejich sousedů. Jak odůvodnit, že vzdělání jednoho žáka má zcela jinou hodnotu než vzdělání žáka jiného? Často v tomto kontextu slyším argumenty o objektivních nákladech různých škol. Ve skutečnosti je to tak, že cokoli jde dělat dráž, ale i levněji. Jsem ale přesvědčen, že jediné, co bychom měli zvýhodňovat, je kvalita. Splnění tohoto cíle vyžaduje, aby byl celý systém transparentnější a jednodušší. Ten navrhovaný to ale určitě není. Dosavadní systém financování určitě není ideální a jistě by vyžadoval zjednodušení. Očekával bych, že se vydáme právě touto cestou, ovšem budeme hlasovat o návrhu, který situaci ještě více zkomplikuje, když zavádí další administrativu. Návrh je navíc zmatený a nesrozumitelný. V takovém systému uspějí kovaní byrokraté, nikoli úspěšní učitelé a ředitelé z praxe. Domnívám se, že zákony jsou tu také proto, aby usnadňovaly dělat to, co je správné, a znesnadňovaly a trestaly to, co je špatné. Bohužel, nová úprava financování školy je další klacek hozený pod nohy učitelům a ředitelům, kteří chtějí především vzdělávat a ne papírovat. Souhlasím s tím, že potřebujeme úpravu změny financování škol. Musíme to ale zjednodušit, zprůhlednit. Jedině jednoduchý a transparentní systém umožní dobře fungovat kvalitním školám. Z těchto důvodů Občanská demokratická strana návrh nepodpoří. Dílčí pozměňovací návrhy, například zrušení pamlskové vyhlášky, samozřejmě podpoříme.
Tuto proceduru bychom následně schválili a přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

O samotném věcném obsahu jednotlivých pozměňovacích návrhů vás budu informovat vždy před vlastním hlasováním. Jednotlivé pozměňovací návrhy budeme hlasovat takto. Jako první pozměňovací návrh F, poslankyně Nováková.
Kdo je pro tuto proceduru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh procedury byl přijat.
Děkuji. Jako zpravodaj přednáším návrh garančního výboru.
Návrh nebyl přijat.
Opět se týká vzdělávání v zahraničí. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Je to hlasování 170, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat.
Děkuji. Děkuji. Děkuji.
Návrh nebyl přijat.
Jedná se o spolupráci škol se zaměstnavateli při přípravě na povolání.
Je to hlasování 175, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Na lavici vám bylo doručeno usnesení volební komise číslo 155 ze dne 17. ledna tohoto roku.
Děkuji. Dlouho jsem tu nebyl. Ty volební body jsou dva. První je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se zatím nevzdalovali ze sálu, protože budeme jménem volební komise navrhovat hlasování veřejné, tedy aklamací. My jsme vyhlásili lhůtu do tohoto pondělí, 16. ledna do 13 hodin. Včera na volební komisi jsme přijali usnesení číslo 155, které máte k dispozici. V případě sociální demokracie nominace po Janu Chvojkovi, který se stal členem vlády, a tudíž musel opustit výbory. V případě hnutí ANO je to ten personální posun po Jaroslavě Pokorné Jermanové. A v usnesení vidíte, že je navržena jedna rezignace, za sociální demokracii poslance Štěpána Stupčuka z hospodářského výboru.
Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Jedno hlasování, kde přijmeme navrženou rezignaci, a druhé hlasování, kde schválíme navržené nominace.
Zahajuji hlasování nejprve o rezignaci. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců. Pro 123, proti žádný. Druhé hlasování bude o nominacích, tak jak je přednesl pan předseda Kolovratník. I tento návrh byl přijat. Tím jsme završili bod Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a můžeme přejít k bodu Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu I tady dávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Martinu Kolovratníkovi.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, konstatuji, že v Radě českého rozhlasu je neobsazeno jedno místo. A nyní pouze poprosím, pane předsedo, abyste přerušil projednávání tohoto bodu. Volby jsou v aktech připraveny. Je to tajná volba a prosím, abychom se tedy odebrali k volení.
Děkuji a přerušuji jednání na tajnou volbu.
Zatímco pamlsková vyhláška je v mnoha ohledech extrémní a její dopady velmi sporné, tento návrh extrémní není. Za sebe jaké lékařku bych chtěla ještě přidat malou noticku. Neustálé zdůrazňování škodlivosti tuků a cukrů může mít paradoxně jiný účinek než zdravější stravování dětí. Možná jste zhlédli nedávnou debatu o zdravé výživě na veřejnoprávní televizi. Počet studentek trpících vážnými problémy s příjmem potravy přitom podle dostupných informací roste a na školách se běžně řeší. I tohle by mělo mít Ministerstvo školství na paměti.
Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Plzák a po něm řádně přihlášená paní poslankyně Anna Putnová.
Velmi se omlouvám. Kde je rodina?
Nebudu komentovat. V tomhle případě nyní paní poslankyně Gabriela Pecková s faktickou poznámkou, po ní paní poslankyně Marta Semelová.
Jinak včera jsem si přečetla, že výrazně stoupá v České republice počet úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Hořká čokoláda obsahuje flavonoidy, které velmi výrazně fungují preventivně proti právě kardiovaskulárním chorobám. Takže tolik moje technická.
K paní poslankyni Chalánkové a jejímu návrhu. Já rozumím tomu, že se ozývají hlasy ohledně limitů, které nastavila zmíněná vyhláška, a můžeme se asi o těchto limitech bavit, jestli jsou ideální, nebo ne. Asi něco jiného je to také na základní škole, něco jiného na střední škole. Byly velké dohady.
To je další věc. Tato vyhláška vznikla z popudu části rodičů, a velké části rodičů, a vidíme to i ve škole, kteří nechtějí, aby ve škole jejich děti měly dostupné potraviny, které tam prostě nepatří. Samozřejmě druhé půlce se to nelíbí. To, co tady padá, jsou nepravdy. Já si myslím, že škola není žádná obchodní korporace, není to podnik, na dětech by se vydělávat nemělo. A vůbec to není o kontrole toho, co si donese z domu nebo co si koupí. To je jeho svobodné rozhodnutí a je to na rodičích. A mnohé školy to dělají a umějí.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, za několik minut budeme schvalovat normu, která zásadně ovlivní podobu regionálního školství v České republice. Chtěla bych upozornit na ty předlohy, které tady ještě nebyly diskutovány, a jsem velmi ráda, že se zlepšují podmínky pro financování a pro existenci českých škol bez hranic.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na poradu klubu sociální demokracie uplynul. Budeme tedy pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Není tomu tak. Otevírám rozpravu a mám do ní tři písemné přihlášky. Nejdříve paní poslankyně Nina Nováková. Ještě než jí udělím slovo - pojďte, paní poslankyně - já jenom vyzvu sněmovnu ke klidu, abyste mohla... Budeme schvalovat zákon, který ovlivňuje výrazně náš život, takže bych rád, abychom to v důstojném prostředí hodném Poslanecké sněmovny také učinili.
Druhá věc, kterou jsem si tam dovolila zařadit, doplnit jeden bod, také vychází z preambule Ústavy České republiky. V této preambuli například říkáme, že jsme věrni tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, že jsme odhodláni společně střežit poklady, které jsou přírodní, hmotné i duchovní. Všechny tyto poklady, k nimž se hlásíme, patří zároveň do kultury evropské. Dámy a pánové, respekt k odlišným kulturám samozřejmě patří ke znakům civilizovaného světa, ke kterému se jistě i my hlásíme. To však vůbec neznamená, že se musíme hlásit k něčemu, co je ideologie, a multikulturalismus, zejména naivní multikulturalismus, právě patří mezi ideologie. Školský zákon se nemá hlásit k nějaké ideologii. Naše kultura patří ke kultuře evropské. To bychom sami popírali to, co zase hlásáme, a to je svoboda v této otázce. Ale to, že se hlásíme ke křesťanským kořenům, znamená, že se hlásíme ke kultuře, která je sociálně citlivá, která dokáže být solidární s těmi, kteří jsou nějak znevýhodněni, že se hlásíme ke kultuře, která nějaké pochybení netrestá bezhlavě, ale dává druhým šanci. To vnímám jako odkaz křesťanské kultury. Je jasné, že školský zákon v tomto volebním období už nebude znovu otevřen. Je tedy prosím nejvyšší čas tyto důležité věci v úvodní části školského zákona mít.
Nyní prosím pana poslance Karla Raise, aby přistoupil ke své faktické poznámce.
Já bych podtrhl vše, co tady paní poslankyně říkala. Setkáváme se s takovými, jak ona říká, naivními přístupy v oblasti multikulturalismu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi za jeho faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka poslance Miroslava Grebeníčka.
Pokud jde o pamlskovou vyhlášku, myslím, že byla chyba, že vůbec nějaká vznikla. V tomto směru vítám pozměňovací návrh paní poslankyně Chalánkové. Budu mluvit sama za sebe. Považuji za svou povinnost, abych jako opoziční poslankyně upozornila na některá rizika, která jsem zmiňovala v prvním i druhém čtení, ale domnívám se, že je třeba je zmínit znovu. Největší riziko spatřuji v tom, že tato předloha přinese větší průměrnost škol. Tento experiment je třeba vyzkoušet. Nepochybně povede k dalším novelám a já bych si velmi přála, aby nevedl k tomu, že to bude začátek masivního rozvoje soukromého školství. Považovala jsem za povinnost v tom třetím, posledním, závěrečném čtení upozornit na své obavy. A znovu říkám, vstupujeme do experimentu s regionálním školstvím v České republice a praxe teprve ukáže, jak se mu bude dařit.
Děkuji paní poslankyni Anně Putnové.
Děkuji za slovo, takže do třetice všeho dobrého ještě k tomu.
Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedající, dobrý den, vážené poslankyně a vážení poslanci. Myslím si, že se řadí k těm, které opravdu zásadně změní financování, a tedy i podobu vzdělávání v České republice.